Aby ten systém tohoto pojištění, tohoto jako kvazi komerčního pojištění, které - znovu říkám - zase nám ukládá ta Evropa, že my těm přišedším, my je nesmíme diskriminovat. A upozorňuji, že kdybyste tehdy nehlasovali s námi, tak jsme to neprohlasovali. Takže musel se tam najít dostatečný počet hlasů i od vás. Celkem by to bylo půl miliardy, kdyby to bylo pět let. Tak to bude čtyři roky, tak řekněme pět let by to bylo déle. No a tam bude negativní bilance samozřejmě, že? No a zase se objeví ty nedobytné pohledávky.
Nemocenská pokladna byla v přebytku z našich daní, mohlo se tedy začít privatizovat. V květnu 2008 se však zvedli studenti a profesoři lékařských fakult a postavili se na odpor proti novému zákonu o univerzitních nemocnicích jako akciovkách. Univerzity měly mít pouhých 34 % akcií a zbytek měl mít stan , který se jich ale mohl kdykoliv zbavit. V květnu poslanci přinutili premiéra Topolánka zastavit privatizaci zdravotnických zařízení státu včetně fakultních nemocnic a učinit o tom veřejné prohlášení ve Sněmovně. Reforma však měla jet dál. Zdravotní pojišťovny zůstaly plně závislými na veřejných prostředcích povinně vybraných od pojištěnců, ergo zákon byl co do litery naplněn, ale současně zdravotní pojišťovny získaly v jejich vynakládání smluvní volnost, jako by byly soukromými podniky. Vznikl systém, kdy v současné době máme podle zákona veřejné právní zdravotnictví, ale soukromé firmy si do něj zavedly vlastní kapitalismus. Podívejme se, co všechno teď není možné kontrolovat, když privátní subjekty řádí v zóně nikoho, kde pro ně platí jen cenové vyhlášky. Při uzavírání smluv a nastavování úhrad nejsou vázány ani právem veřejných zakázek, které by jinak zajišťovalo transparentní výběr aspoň smluvních partnerů. Stačí pouze vzájemná dohoda obou smluvních stran a regulace je k ničemu, protože dodatek stanoví skutečně platné ceny. Na jednání zdravotního výboru nebyl jeho návrh přijat. Navrhl průběžnou kontrolu smluvních ujednání, těch nejdůležitějších a nejzásadnějších, a to s nemocnicemi, kde se točí největší peníze. Celkově odborníci odhadují kontrolu maximálně 300 poskytovatelů, u kterých by bylo potřeba zkontrolovat i dodatky. Za ČSSD hlasovali pro zpřísnění kontroly tři poslanci a za komunisty už pouze dva poslanci.
Máte pravdu, ale ona funguje naopak, nebo fungovala naopak. A nevím, co se tedy tak zásadním způsobem změnilo. Za 9 000 korun ročně to prostě nemůže být absolutně v rozsahu srovnatelném. To prostě není možné, to popírá z logiky věci samo sebe, takže takto to prostě nejde! Ale my přece na správní radě od ředitele PVZP víme, jaká situace je, jak se to znormalizovalo a že to je v pohodě. Dneska v tom systému je pořádek, víme, o kolik prachů tam jde.
Děkuji za slovo.
Na tento příspěvek chtějí zareagovat s faktickými poznámkami dva poslanci. Je přihlášen s faktickou pan poslanec David Kasal, poté pan poslanec Milan Brázdil - a následně i pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Já musím reagovat na pana kolegu Krause. Já bych chtěl říct jednu věc. Víte, jak se vyúčtovává péče praktického lékaře? Takže i když to bylo v době, kdy už měl platit nový zákon, tak to stejně bylo obcházeno. A tam se ztrácejí také obrovské peníze.
Děkuji za dodržení času.
Ta zajišťovna je Lloyd v Londýně, to je logické. Lloydové řekli, že nic takového sanovat nebudou.
Rád bych upozornil na několik negativních momentů z pohledu SPD. V původním předpisu byl dvojnásobek minimální mzdy jako vyměřovací základ pro stanovení výše pojistného. Za druhé, novela ruší omezení provizí za uzavírání pojistky, ergo se vrátí do hry asi půl miliardy ročně do šedé zóny. Roční pojištění u toho pojišťovacího trhu bude vzhledem ke konkurenci muset být co nejnižší, z toho eventuálně sleva a pak ještě provize. Prostě je to blamáž a výsledek: formalita pro policii, že je cizinec pojištěn zdravotně, ale přitom budou dál narůstat dluhy zdravotníků. Pojišťovny bez sítě a veřejné kontroly, ale bude to v registru - no a co se stane. Zavádí se registr při České kanceláři pojistitelů, což je dceřiná společnost České asociace pojišťoven. To je nesystémový krok, protože registr cizinců vede už mnoho let Ministerstvo vnitra a pojišťovny jsou na něj napojeny. Samo Ministerstvo vnitra ve svém vládním stanovisku ten registr doporučilo vyřadit, ale nakonec nám dalo samozřejmě kladné stanovisko k návrhu zákona. Projednávaný senátní návrh by způsobil, že ten ohromný zisk budou mít komerční pojišťovny a lékařům zůstane opět Černý Petr ve formě dluhů. Já bych chtěl zdůraznit, že jde o pokračování politiky komercializace zdravotnictví v režii ODS, s kterým začala vláda pana premiéra Topolánka. Julínkovo ministerstvo totiž v roce 2008 udělilo licenci zdravotní pojišťovně Agel, která během roku nabrala 60 000 pojištěnců. Záhy poté využila mezery v zákoně a požádala o sloučení s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou a s Českou národní zdravotní pojišťovnou. Poslanec Hovorka tehdy proto předložil návrh zákona, který tomuto sloučení měl zamezit. Přestože na sloučení není právní nárok, Ministerstvo zdravotnictví postupně třemi darovacími smlouvami umožnilo během tří let z miniaturní zdravotní pojišťovny Agel vytvořit druhou největší zdravotní pojišťovnu, která má nyní 1 200 000 pojištěnců a obrat zhruba 25 miliard korun. Dalo by se to nazvat, že tím začalo vlastně tunelování zdravotnictví ve velkém. Řekneme si, proč to pravicový politik udělal? Zatím ještě na konci roku 2007 měla VZP ztrátu 10 miliard a pak na konci roku 2008 měly všechny zdravotní pojišťovny přebytek 40 miliard.
Nebude to něčí zisk. A zase by to byl výborný krok k tomu, což vy máte ve svém programovém prohlášení, a mně se to líbí, samozřejmě, že by to byla cesta ke komerčnímu zdravotnímu připojištění. Nemáte peníze na pojištění? Tomu nemůžu sloužit. Tak jestli toto není pro nějaký úřad, jak se jmenuje, který by toto měl hlídat... A to je normální, to se tady děje běžně, super. Ale pak samozřejmě přišly ty konkurenční pojišťovny.
Já bych je tady rád jmenoval. Je to bývalý poslanec Jan Čižinský a plus ještě někteří příslušníci České pirátské strany. To je tedy opravdu tristní a skutečně aktivistická vláda by se měla zamyslet sama nad sebou a přehodnotit priority - z priority obnovy Ukrajiny na prioritu obnovy České republiky a zachování České republiky.
Děkuji. A nyní pan senátor Kraus.
Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Jinými slovy, jen bude mít konkurenci - anebo nebude, to samozřejmě nevíme, jaké produkty vzniknou, ale jsou přesně vymezena pravidla tímto senátním návrhem. Jinými slovy, přináší to daleko větší jistotu poskytovatelům, ať už jsou ambulantní, nebo nemocniční, že bude skutečně cena té péče zaplacena. Takže to není rozhodně nějaké rozvolnění těchto parametrů. Ale zase mluvíme o dětech, které se narodily na území České republiky matce, která tady má dlouhodobý pobyt, takže si dovedete představit, jak je to v podstatě malá skupina. Nicméně poznámka o tom, že je potřeba pracovat na připojištění, je naprosto případná, pracuje se na tom. A přesně, dceřinky současných zdravotních pojišťoven, ať už ze svazu, nebo VZP by potom, pokud tato věc vznikne a bude schválena, projde legislativním procesem, tak samozřejmě realizovaly. Ta provize nehraje roli v ceně toho pojištění jako takového, to je prostě úplně něco jiného. Marže na pojištění ano, provize makléřům je úplně něco jiného a je to věc té které pojišťovny, jestli ty makléře má, a pokud, tak jakým způsobem je platí, ale vliv na cenu pojištění to nemá.
Firmy mají údajně rozvíjet tkáňové inženýrství a výrobu tkání. Na to stačí novela zákona o bezpečnosti lidských tkání a buněk, čímž vznikne prostředník mezi tkáňovou bankou fakultních nemocnic a zdravotnickými zařízeními, která tkáně potřebují. Dalším příkladem lobbistického pozměňování zákonů a tunelování prostředníků VZP je známá IZIP a tak dále. Jmenovatelem těchto zákonů je omezení ústavních práv občanů a omezení nároků pojištěnců ze zdravotního pojištění. Zákony ukládají nesmyslné administrativní povinnosti lékařům podobně jako vysoké až likvidační sankce, včetně odebrání licencí privátním lékařům. Tyto zákony dokazují rezignaci ministerstva na jakoukoli řídící a koordinační funkci ve zdravotnictví a otevírají volný prostor zdravotnickým řetězcům, které v tichosti v dohledné době ovládnou celé české zdravotnictví. Nové zákony nepřinášejí žádné standardy ani nadstandardy. Místo nároku na bezplatnou péči přinášejí povinnost zaplatit za všechno, co nebude nejlevnější variantou poskytované péče. Nejlevnější varianta není ale nikde blíže specifikovaná. O lepších právech si pacienti mohou nechat jen zdát. Prosím, přestaňme to neustálé nesystémové vymýšlení obskurních řešení, která budou přesouvat problém financování zdravotnictví na státní rozpočet. Argumenty o monopolech a etatizaci nejsou relevantní ve světle například současného, jak už tady bylo zmíněno vládou, ustanovování státního obchodníka s energiemi. Chtěl bych na závěr navrhnout zamítnutí této novely předlohy.
Děkuji, bylo to poznamenáno. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty k faktické. Děkuji, děkuji i za upozornění. A nyní se vracíme k přihlášenému panu poslanci Radku Vondráčkovi, připraví se jako další pan poslanec Karel Haas.
Je to v podstatě klasický lobbing a na klasickém lobbingu není nic špatného.
Takže to asi stručně zdůvodnění tohoto senátního návrhu zákona a závěrem bych vás poprosil, požádal o přikázání do výborů nebo výboru Poslanecké sněmovny.
Kolegyně, kolegové, byl jsem určen jako zpravodaj tohoto tisku. Senát nyní navrhuje monopol na zdravotní pojištění cizinců u VZP zrušit. Senátoři navrhují, aby poskytování zdravotního pojištění cizinců bylo umožněno většímu okruhu pojišťoven. Návrh počítá se vznikem registru zdravotního pojištění cizinců, který by spravovala Česká kancelář pojistitelů. Týkalo by se to dětí, jejichž matka nebo otec mají v Česku povolený trvalý pobyt. Autoři předlohy to zdůvodnili tím, že limit se deset let nezvyšoval. Má to zabránit situacím, že by nemocný cizinec zůstal na českém území zcela nepojištěn. Takové omezení může být ústavně přípustné, jen pokud je legitimně zdůvodněno a je přiměřené. Hlavním důvodem pro přijetí novely měly být údajně nahrazené pohledávky ze zdravotní péče poskytnuté cizincům. Zavedením monopolu PVZP tedy tento problém nijak neřeší. Monopol PVZP nijak nezaručuje kvalitu či dostupnost těchto služeb, a k tvrzenému cíli tedy vůbec nesměřuje. Novela dále neobstojí v testu potřebnosti, zajištění kvality a dostupnosti zdravotních služeb lze stanoveným způsobem, určitých podmínek, požadavky na licenci či jinými prostředky. Tedy prostředky by přitom takto významně nezasáhly do práva podnikat. Navrhovatel dále hovoří: Navíc je současná právní úprava značně riziková. Tím, že cestovní zdravotní pojištění může poskytovat pouze PVZP, hrozí, že v případě, že by PVZP přestala tento produkt poskytovat či by již nebyla schopna poskytovat, nebylo by možno právní úpravě vyhovět.
Já jenom tak plynule navážu na to, co tady zaznívalo. To je obrana, jak se tomu chcete bránit. Já říkám: Aha, takže v České republice v Břeclavi to v rozporu je, a když je to v Itálii a stane se to Čechovi, tak to v rozporu není! Tak všem stejně! A furt se to vedlo, vedlo, vedlo, a najednou prostě tady toto vymizelo. Nijak, protože to má všechno PVZP a je to vypořádané. Zas to zaplatíme my všichni, že? Když jedete ven, jedete na dovču kamkoli, na kolik se pojišťujete? Proč, já tomu nerozumím, kde se vzal ten limit.
Uvedené vede ke komplikaci ohledně výkonu potenciálního rozhodčího nálezu v České republice, proto lze posuzovat, že vedení arbitrážního řízení v dané věci může sloužit především k ovlivnění mínění veřejnosti a politických představitelů a jaksi na nás vytvořit určitý nátlak, abychom v tomto kontextu případně rozhodovali o tom návrhu, který je nám dnes předložen. Jedná se proto z mého pohledu o možný účelový argument, který slouží spíš na podporu odpůrců toho monopolu. Tím by došlo k zastavení dalšího nárůstu nároků ze strany pojišťoven. Myslím si, že tahle diskuse patří právě na půdu ústavně-právního výboru. Český stát by měl zajistit dostupnost zdravotní péče pro cizince tak, aby neohrozil dostupnost pro vlastní občany, a pokud vím, PVZP usiluje o to, aby cizinec platil aspoň přibližně tolik, co platí český občan. Její působení v oblasti zdravotního pojištění nebylo předpokládáno. Zapojení ČKP jakožto další strany by znamenalo nutnost koordinace souvisejících administrativních procesů, a to včetně informačních systémů, což by zřejmě znamenalo další dodatečné náklady." Tolik citace ze strany Ministerstva vnitra. Čeká nás příští týden druhé čtení rozpočtu. My tady opravdu máme úplně jiné věci na práci, než je tento zákon, a já si tedy kladu otázku, komu ku prospěchu se děje tento proces?
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji mnohokrát za slovo, vážená paní předsedající. Já jsem se do diskuse, milé kolegyně, milí kolegové, přihlásil až v jejím průběhu a teď použiji slova, prostřednictvím paní předsedající, ctěného předřečníka kolegy Radka Vondráčka, o lobbingu. Mě k tomu vystoupení přinutilo to, když jsem slyšel, jak se tady lobbuje - a já to řeknu natvrdo - za zachování monopolu. To jsem tedy nečekal, že tady uslyším takovou masáž pro monopol, a připravil jsem si pro vás, prosím vás, osm konkrétních věcných důvodů, jsou z větší části právní, i to je odpověď ke kolegovi předřečníkovi. Osm důvodů, protože bych byl nerad, aby touto Sněmovnou zněly jenom hlasy podporující monopol. Kolega Radek Vondráček, prostřednictvím paní předsedající, zmiňoval právní aspekty. Opravdu, ten stávající monopol je z pohledu mezinárodních závazků České republiky, viz smlouva o fungování EU a mnou uváděné konkrétní články, protiprávní. Právo na podnikání. V rozporu s tímto článkem nemůžeme nikomu v České republice zakázat podnikat, což se nepochybně monopolem stalo. Takže prosím vás, kdo tady straší tím, že zdravotní pojištění cizinců a tržní konkurence v něm vyrábí dluhy, tak buď nemluví vědomě pravdu, anebo ta data nemá.
Nicméně ze zkušeností z organizací, které pracují s rodinami v těchto těžkých situacích, víme, byť ne ve vysokých počtech případů, že se dějí tyto případy i před 12. týdnem, kdy ta rodina zkrátka chce pohřbít své miminko, plod, záleží na terminologii, jak si to nazvete. K podání tohohle pozměňujícího návrhu mě vede jeden základní fakt.
Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juchelka, tak ho prosím, aby se ujal slova.
Děkuji moc. My jsme o tom trošičku diskutovali s panem poslancem Hellerem.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Tento stav poškozuje nejvíce nízkopříjmové občany, včetně právě osob se zdravotním postižením. Prosím vás o budoucí podporu těchto pozměňovacích návrhů.
Jsou to lidé, kteří jsou trvale odkázáni na podporu oxygenoterapie nebo umělé plicní ventilace. Už od jara nebo od pozdního jara jsme jednali s pacientskými organizacemi i s Národní radou osob se zdravotním postižením právě o této problematice. Ten problém tady prostě je. Zvažovalo se několik cest. Jednou z nich byla jiná cesta, tedy dojednat možnost snížení ceny elektrické energie pro tyto specificky postižené, nicméně tato cesta se po konzultacích s Ministerstvem průmyslu a obchodu ukázala jako lichá a následně poté se začalo jednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí. A já chci poděkovat panu ministru Jurečkovi za to, že jsme potom společně dokázali připravit pozměňovací návrh. Také chci poděkovat zástupcům opozice, protože skutečně se o tom jednalo do kruhu, tady nerozhodovalo politické tričko, a proto také tento společný pozměňovací návrh. A já se potom k tomuto společnému pozměňovacímu návrhu napříč Poslaneckou sněmovnou přihlásím v podrobné rozpravě.
Zatím jste poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo nehlásí z místa? Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím.
Já jsem v obecné rozpravě zdůvodnil svůj pozměňovací návrh, který jsem vložil do sněmovního systému pod číslem sněmovního dokumentu 1421, a přihlašuji se k němu takto.
Děkuji. Další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Heller, připraví se paní poslankyně Šafránková.
Takže co potřebujeme, proč jsme tady, koho máme hájit, co máme hájit? Znovu se vás ptám: Čí zájmy tento návrh hájí? Poskytovatelé jsou spokojeni, pojištěnci jsou spokojeni, protože mají faktické pojištění, stát je v podstatě spokojený. Takže kdo je nespokojený? Zkusme to nějak spravit, vylepšit, protože samozřejmě všecko se dá vždycky spravovat, může to být lepší. V tuto dobu? Pojďme se zabývat věcmi, které opravdu nás teď tlačí, které pálí tento stát. Toto rozhodně není jedna z nich. A my máme dělat pro naše lidi, ne pro pár cizinců, kteří sem přijdou se tady nechat pojistit. Oni se předháněli v tom, kdo to nabídne za menší peníze. To už jsem vám tady dokladoval, všecko dokumentoval, čili to je obhajování neobhajitelného. Prostě asi to má nějaké důvody všecko. To je, jak ten had uroboros alchymický, který se požírá za vlastní ocas. Samozřejmě, oni mají velké síly a prostředky a můžou si najmout ty velké lobbisty. U nás třeba ne, na Moravě, ale tady v Praze jednoznačně ano.
Ještě, paní poslankyně, mám to brát tak, že jste přednesla tento návrh? A nyní se hlásil s faktickou, protože jinou možnost k vystoupení nyní nemá, pan senátor, takže, prosím, upozorňuji, že to budou dvě minuty. Děkuji a ještě načtu došlou omluvu. V mezičase se omluvil pan poslanec Jaroslav Bašta od 12.45 hodin do 9 hodin ze zdravotních důvodů. A nyní tedy přihlášený pan poslanec Jan Síla, připraví se pan poslanec Radek Vondráček.
Děkuji za slovo. Zavedení monopolu VZP tento úkol mělo, tento problém mělo řešit. Proč monopol VZP? Na soukromý subjekt nelze podle našeho názoru odpovědnost za plnění ústavní povinnosti přenést. Pluralita také způsobuje problémy s uzavíráním osobních smluv, zakrývá nesrovnalosti v úhradách, dochází při ní k zániku kontrolních systémů. Nyní se pojďme podívat na předloženou novelu, která měla umožnit uzavírání cestovního pojištění cizinců i komerčním pojišťovnám.
A ona řekne. No, já to potřebuji dřív, protože já mám jenom na těch 150 dní to pojištění. Já si myslím, že tak, jak jsem to řekl včera, to zopakuji, my máme jiné starosti. Protože víte, co bylo v devadesátkách? Vy to nevíte, já vám to řeknu. Důchodci doma pozavírali topení, vypnuli elektřinu a šli na polikliniku. Jenomže dneska to bude tak, že ona bude zima všude, i na té poliklinice. A víte, co to bude znamenat ve zdravotnických zařízeních? Všichni dostanou rýmu, nachladí se.